Nepotřebuju k tomu dělat ale třikrát týdně tiskovku, abych se chválil, že už jsme měli jednu poradu a že máme skvělý projekt, protože nemáme ještě v tuto chvíli ten cílový stav. A to není politické rozhodnutí, to je správné rozhodnutí. Ale ono je vypnuté. Sami jste ho vypnuli. S naší spoluúčastí. Takže EET už je vypnuté. A na konci roku bude vypnutí dva a tři čtvrtě roku. A trvám na tom, že jsem nedostal žádný relevantní argument pro dobrovolnou EET. Bohužel ne. Tam nemám ani kontrolní hlášení. Jednou za čtvrt roku to zkontroluju? Jaký to má smysl? Na základě čeho tam tak pošlu kontrolu? Jestli má někdo politický pohled, tak jste to vy.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný.
Od té doby je ve středu v 9 hodin rozpočtový výbor. Tak proč jste si to nezměnili a proč tady říkáte - vy jste si udělali rozpočtový výbor ve středu, a proto já na to nemůžu chodit, protože máme vládu?
A nyní s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. Já jenom si dovolím přečíst, než vám dám slovo, omluvy. A nyní prosím, máte slovo.
Nepravd. Nemluvíte pravdu, chováte se neseriózně, čerpáte ze starých informací. Ano, dělalo to výkladové problémy, řešily to soudy, i pro ně to bylo složité. Takže byste to věděl. Že tam pracuje nebo existuje skupina - záleží, jaké jste teď dal politické zadání - na zákon o dani z příjmů. Ten víte přece, že pokračuje, někde jsem i četla, že jste se k tomu vyjadřoval, že jste se pochlubil, že tam budeme zavádět zjednodušené účetnictví pro zahraniční firmy.
Takže v tuto chvíli je do obecné rozpravy přihlášená paní poslankyně Martina Lisová.
Děkuji vám, paní předsedající. Toto přechodné období mělo na základě obvyklého trvání ortodontické léčby po dobu nejvýše dvou let být stanoveno na dva roky, aby byl čas doléčit všechny rozléčené pacienty. Úprava byla konzultována s Českou stomatologickou komorou, která s ní vyjádřila souhlas.
Vidím, že už jste přihlášená. Nyní mi avizoval pan ministr zdravotnictví, že by se chtěl přihlásit s přednostním právem. Pane ministře, máte slovo.
Tak já jsem slíbil, že načteme tento pozměňovací návrh. Dohoda zněla, že ho načte stomatologická komora, podá ho jako pozměňovací návrh cestou nějakého poslance, tady je snad nějaký kolega, který má blízko ke stomatologické komoře. Kdyby mně fakt nezáleželo na těch pacientech, tak bych vystoupil v této chvíli úplně jinak. A pak možná v kuloárech budu ostřejší.
Děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. Poprosím, aby přišel pan poslanec David Kasal. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jenom opravdu drobný komentář. My tady v zásadě od rána bojujeme za všechny pacienty a teď se tady bojuje jen za ty ortodontické. Já to chápu, nemám s tím vůbec problém, ale jenom takové porovnání.
Já poprosím, aby přišla paní poslankyně Marie Pošarová. Než přijde k řečnickému pultu, dovolím si přečíst dvě omluvy.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdravotnictví dva roky drželo nad vodou ekonomiku za cenu obrovského nasazení zdravotníků. Dokázalo zachránit desítky tisíc životů. Fialova vláda se rozhodla řešit svůj předvolební slib - snížení deficitu státního rozpočtu - na úkor resortu zdravotnictví, kde se rozhodla šetřit nejvíce. Také předvolební slib vlády pravidelně valorizovat platby za státní zaměstnance se zatím nenaplnil. Zhruba 70 % příjmů zdravotních pojišťoven tvoří pojistné vybrané od zaměstnavatelů, podnikatelů a živnostníků. Tuto částku vyměřovacího základu uvedenou v odst. 1 může vláda vždy do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího. Přihlíží přitom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji finanční bilance veřejného zdravotního pojištění.
Není to první případ, kdy říkáme, že my chceme důvěřovat občanům, důvěřovat podnikatelům. Zopakuji, co říkám často, ale občas nám opozice podsouvá něco jiného, daně nejenom že se platit mají, daně se platit musí, protože státní rozpočet má pouze příjmy od daňových poplatníků a dluhy. Nic jiného na příjmové straně rozpočtu není a zejména těmi dluhy jsou financovány dlouhodobě výdaje státního rozpočtu. V předchozím bodě se některý z poslanců z opozice podivoval, že jsme zvýšili, když jsme připravovali návrh rozpočtu, výdaje na obsluhu státního dluhu. Neznám více mandatorní výdaj státu, než je platba úroků z dluhů, které stát v minulosti udělal. Myslím, že takhle má fungovat profesionální aparát Ministerstva financí, který plní programové prohlášení vlády. Když se jedna vláda rozhodne EET zavést, tak je třeba to napsat profesionálně a legislativně správně, a pokud se nějaká vláda jako naše rozhodne EET zrušit, opět to můžou kvalitní úředníci napsat legislativně správně. Velmi často se uváděl jako případ, že rostly příjmy v těch odvětvích, na která byla uvalena EET, ale současně ti samí zapomněli zdůraznit, že v těch odvětvích, na která uvalena EET nebyla, ty daňové příjmy rostly ještě rychleji. Jaká je alternativa, pokud bychom ten návrh zákona neschválili? Nemyslím, že je to vhodné. A s těmi ostatními budeme samozřejmě bojovat, ale těch je výrazná menšina. A není žádný důvod za výraznou menšinu nepoctivých trestat dalšími povinnostmi a další byrokracii ty, kteří jsou poctiví a poctivě podnikali celé období, kdy se na tento nelehký způsob obživy dali. Děkuji za pozornost a pevně věřím, že společně do konce roku EET zrušíme a svět podnikání v České republice bude zase o něco svobodnější a jednodušší.
Děkuji, pane ministře. Za paní poslankyni bude zpravodajovat pan poslanec Vojtěch Munzar. Myslím, že můžeme zahájit hlasování. Kdo je proti? Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych navázal svou zpravodajskou zprávou na to, co řekl pan ministr v úplném závěru. Ve veřejnosti panuje mnohdy mylná domněnka, mylná představa, že EET už je zrušeno, protože se s ním každodenně veřejnost nepotkává. To znamená, my se vždycky tady bavíme u zákonů, co se stane, když nějaký zákon přijat bude. Dnes bychom se měli bavit také o tom, co se stane, když tento návrh, tento vládní návrh zákona přijat nebude. K těm povinnostem patří samozřejmě investiční náklady do toho zařízení, ale také povinnosti typu vyvěšení cedulek pod značnou pokutou 50 000 korun. Dovolte mi, abych ve zpravodajské zprávě trochu připomněl historii tohoto tisku. Ústavní soud posuzoval rovněž zákon jako celek, jeho rozhodnutí bylo zachování zákona, avšak musím upozornit, že s významným disentním stanoviskem části ústavních soudců, kteří nesouhlasili se zákonem jako celkem, protože se podle nich jednalo o významný zásah do soukromí a svobody podnikání a podle nich stát nevyužil méně invazivních prostředků, které by vedly k deklarovanému cíli zákona. Nicméně přišel covid a po prvotním odmítání odkladu EET minulou vládou tak tehdejší vláda nakonec přišla dvakrát s odkladem - společně s námi - s odkladem dalších fází a vypnutím EET pro ty, kde EET již bylo zavedeno.
Mně to prostě nejde dohromady u pana ministra Stanjury, on nastoupil na Ministerstvo financí a tvrdí od počátku, že chce být rozpočtově odpovědný a snižovat výšku veřejného zadlužení. Nebudu opakovat, že ten plán má opačný, to si určitě řekneme, bude tady novela zákona o rozpočtu a další rozpočtové procesy, které nás čekají, takže o tom se určitě budeme bavit. Ale ty reálné kroky, které právě sleduji, a tohle je jeden z nich, tak naznačují něco úplně jiného. Věřte mně, že vím, o čem mluvím. Ono se to moc za vašich vlád nedařilo. To se v konečném důsledku projevilo na snížení daňové zátěže, protože tím, že jsme ty daně lépe vybírali, tak jsme je mohli snižovat. A to jsme si mohli dovolit díky právě důslednému vybírání. Tam samozřejmě sehrálo roli i další - to, že jsme zavedli institut toho, že daňovou kontrolu neprovádí jenom místně příslušný správce daně, ale ten, kdo ji zahájí jako první. To byl velmi významný počin a v kombinaci s tím dohromady se zlikvidovaly karuselové podvody a také se zlikvidovaly daňové ráje - Praha. A to je dobře, protože tím propadli sítem ti nepoctiví, kterých, a to se taky shodujeme, znovu opakuji, je menšina. Za dobu svého fungování EET vytvořila téměř 60 miliard dodatečných příjmů pro státní rozpočet. Já nemluvím jenom o dani z příjmů. To znamená, na Slovensku opsal kontrolní hlášení a v Chorvatsku EET. Tak tehdy v roce 2013, na konci roku 2013, Český statistický úřad odhadl zatajené příjmy v České republice na 130 miliard. Tento systém zabezpečoval pro státní rozpočet dodatečný každoroční příjem - měl, kdyby byly zavedeny všechny, postupný náběh tam byl - až 13 miliard ročně. Já jsem se dívala do důvodové zprávy. Skutečně máte pravdu, že aparát pracuje stejně. Ten systém, tak jak byl nastaven a propočten, tam se nijak nezměnil. Ono ani by to nebylo možné. A to jenom za již zavedený systém, ve kterém jsou zahrnuty první dvě vlny EET. Já tady mám i prezentaci tři roky poté. Předpokládám, že se k ní dostanu v nějakém ze svých následujících vystoupení, kde vám předvedu ty konkrétní dopady, mám tam i grafy. Takže o tom se určitě můžeme potom pobavit. Teď chci projít chronologicky celý ten vývoj. To nevadí. Co však nechápu vůbec, je rušení první a druhé vlny. Tady už jde o fungující systém, který má podle výzkumu společnosti STEM z roku 2020 až dvoutřetinovou podporu veřejnosti. Teď trochu do historie. Psal se rok 2014, tak jak už jsem říkala, na Ministerstvu financí seděl Andrej Babiš jako ministr a v tomto období think tank CASE, který oficiálně počítá daňové úniky pro Evropskou komisi, publikoval zprávu, já už jsem se jí dotkla, která byla pro Českou republiku mimořádně pesimistická. To je také filozofie. Vy jste mluvil o filozofii, tak naše filozofie byla nezvyšovat daně, lépe je vybírat. Začal se tedy jednoduše soustředit na to, jak daně řádně vybírat.
Celou řadu zákazníků těšilo, že podnik, kam přišli, jedná podle pravidel a stejně jako oni platí daně. Cituji: Nevíme, kde k takovým číslům přišli. Odbory jsou na rozdíl od odborné veřejnosti výrazně ostřejší. Cituji: Vyzýváme současnou vládu, aby plány na celkové zrušení EET zásadně přehodnotila a jeho působnost naopak podle původních plánů rozšířila na všechny relevantní poplatníky. Tento krok je nejen nezbytný pro nastolení daňové spravedlnosti, ale přináší pro veřejné finance v Česku tolik potřebné zdroje. Zachování EET podporuje i zástupce největší profesní organizace v sektoru cestovního ruchu, prezident Asociace hotelů a restauraci. Elektronické evidenci tržeb jsme se nikdy nebránili, naopak jsme ji v době zavedení i podpořili, řekl pan prezident s tím, že projekt podle něj přivedl řadu podnikatelů k registraci plátcovství DPH, což se dříve dost obcházelo. Podle odborníků se stát dobrovolně odřízl od nástroje pro snadnou alokaci dotací v návaznosti na výši evidovaných tržeb a zbavil se možnosti průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání a regionech. Přesně cituji, jak se v nominaci uvádí. Pokud by se s každými novými volbami mělo všechno měnit tam a zpět, můžou své podnikání raději pověsit na hřebíček. Pane ministře, schválně jsem to udělala jenom na tom, co říkají podnikatelé, protože tady se neustále konfrontujeme politicky, ale já si myslím, že vy obzvlášť jako pravicový politik byste podnikatelům naslouchat měl a měli byste přestat dělat ty avizované zmatky.
Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan ministr Stanjura.
Tak já nebudu v žádném případě zpochybňovat ty citace až na to, že nejsou přesné, jsou chybné, velmi často to jsou mýty. Absurdita roku - jedna vláda něco zavede a druhá zruší. No a to je princip demokratické politiky. Také jste rušili opatření, které zavedla naše vláda. Slíbili jsme, že zrušíme EET? To už dva roky se tady zvyšuje podíl šedé ekonomiky? Dva roky ti podnikatelé švindlují? Nebo co se děje? Fakt se zhoršilo podnikatelské prostředí? Zhoršilo? To byl váš návrh. Měli jste většinu. Kritizujete sami sebe. Vy jste přispěli k tomu, že se to zhoršilo. Můžeme nabídnout elektronické daňové přiznání. A maximálně co můžeme udělat s EET, je část tržeb. Nic víc ten stát neví. Neví, kolik bylo tržeb zaplaceno kartou, bezhotovostně v bance, neví, jaké byly náklady. Jak někdo soudný může vůbec říct, že na základě části tržeb je schopen připravit daňové přiznání? Je neústavní zjišťovat bezhotovostní tržby. To není názor opozice, to je názor Ústavního soudu. Ano, když říkáte, že dneska běží dobrovolné EET, co to znamená? Podnikatelé posílají data někam do černé díry. A co se děje s těmi daty? Někde se hromadí. Alespoň v těch sektorech vykázané a evidované tržby. Protože těch informací není dostatek. Podnikatelé si to zdigitalizovali a teď je budeme nutit, aby to nebyla pravda. To je zase lež. Co udělala vaše vláda s těmi, kteří to neodstřihli a posílali ta data? Jak jste je vyhodnocovali? Co jste z toho zjistili? Jak jste je odměnili? Ten projekt je nedomyšlený. Ano, zkopírovaný od socialistů v Chorvatsku. To je relevantní debata. Ale to nemá s EET nic společného. To je jenom rozšíření možnosti pro zákazníka, aby si vybral, co je pro něj pohodlnější, jestli cash, na fakturu nebo kartou. Takže můžete říkat, kolik to je. Ta čísla jsou vymyšlená. Vy jste říkala, že náklady státu jsou maximálně desítky milionů korun, máte to i v té důvodové zprávě. Dělají to úředníci Ministerstva financí, máte to tam. Opravdu fakticky na vystoupení pana poslance Maška. Ty postoje nejsou tak daleko, jak by se z některých vystoupení mohlo zdát.
Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, my se tady bavíme o tom, jestli chybí ve zdravotnictví peníze, nebo nechybí. Já vám řeknu jeden příklad z praxe. Kraj Vysočina zřizuje pět nemocnic. A když se podíváte na to financování z pojišťoven, a kolik by ty nemocnice potřebovaly, tak zjistíme, že ony vlastně pacientů mají dost, ale pojišťovny už jim to neproplácejí. Takže de facto poslední měsíc už dělají zadarmo. To samé platí pro praktiky. Pokud mají více pacientů, tak pak jsou také takzvané dohadné položky a ty nemocnice, lékaři se s tou pojišťovnou dohadují, jestli jim ty peníze dají, nebo ne, i když tu péči vykonali. Tak mi tady nikdo nemůže tvrdit, že peníze ve zdravotnictví nechybí.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já si dovolím reagovat na pana ministra, vaším prostřednictvím. Ale jestli budu vycházet z toho, co jsem slyšel včera večer, tak to zdravotnictví není ve vzduchoprázdnu. A to jako tady o tom vůbec nikdo nehovoří. O tom tady není ani slovo. Ale pro ty zdravotníky to bude dost výrazná částka. Používají papír, používají základní věci, vstupy se jim zvyšují.
Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, děkuji za slovo. Ale jakákoliv miliarda, která chybí v systému veřejného zdravotnictví, může umožnit ať už vstup nových léčiv, inovativních léčiv, na to čekají statisíce pacientů. A pro ně, pane ministře, to je fatální.
Pan poslanec Zlínský se omlouvá mezi 10. a 13. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Výborný 9.40 až 10.50 z pracovních důvodů a pan poslanec Jakob mezi 12.15 a 14.15 bez udání důvodu. Tak prosím, nyní je přihlášen pan poslanec Špičák s přednostním právem za klub se stanoviskem klubu hnutí ANO.
Takže na tom v podstatě panovala naprostá shoda. Shoda panovala v tom, že souběhem výše uvedených vlivů se kvalita poskytované péče a dostupnost zhoršuje a záležitost vyžaduje systematické řešení. Tady opakovaně byla deklarována skvělá dostupnost, úroveň, nebo adekvátní dostupnost, úroveň zdravotní péče v Čechách. Já vždy říkám, že tato dostupnost a kvalita se velmi obtížně definuje, a my se o to vůbec nesnažíme. Ta kvalita je naprosto jiná, a dostupnost, a já se s tím setkávám v podstatě denně. A podtrhuji, že této konference se ze všech pozvaných přes předběžný příslib nezúčastnili ministři za koalici - financí a zdravotnictví. Jinými slovy, nebyli ochotni přiznat, že jim strategie chybí, a necítili se dostatečně silní v kramflecích, aby své problematické kroky obhájili. A bohužel bez překvapení musím konstatovat, že se jedná o jiný svět.